A to jsou věci, pro které jsme vytvořili společná pravidla na evropské úrovni. A myslím si, že to je určitě dobré. Ta myšlenka je založena na dobrovolných společných nákupech, nikdo nikoho k tomu nenutí. Energetický regulační úřad má úkoly, které má zvládat, a tady k tomuto má největší kompetence ze všech ostatních státních orgánů, takže nevidím důvod, proč by se tomu měl Energetický regulační úřad bránit. A já jenom musím trvat na tom, že ten postup, který jsme tady zvolili, je rozumný, a nevím, proč se tomu Energetický regulační úřad brání.
Já vám děkuji, pane premiére, a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, interpeluji vás dnes s ohledem na rapidně zhoršující se situaci s dostupností praktických lékařů. Již před časem jste mi písemně odpovídal na mou interpelaci na téma nedostatek pediatrů. Děkuji vám za vaši budoucí odpověď.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy pan poslanec Michal Ratiborský, tedy interpeluje pana ministra Pavla Blažka, který se také z dnešního jednání omlouvá.
Byla shledána vinnou v kárném řízení. Ohledně vedení tohoto případu jste byl informován také. Vážený pane ministře, máme zde případy jedné státní zástupkyně, které potvrzují vaši tezi ohledně pouhé formální kontroly zákonnosti přípravného řízení. Dozorový státní zástupce má být garantem zákonnosti přípravného řízení. Sám kritizujete, že tomu tak není. Pokud nefunguje kontrola policie ze strany dozorového státního zástupce a ten není kontrolován dohledovým, pak mohou vznikat kauzy na objednávky a soudy už to těžko napraví, když necháme celé přípravné řízení bez efektivní kontroly. Děkuji.
Nyní tedy vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník, který interpeluje ministra Ivana Bartoše.
Ve věci stavebního zákona, sněmovní tisk 330, tam mám sérii dotazů. Druhý dotaz je personální. Hrozí opravdu to, že v momentě nesprávného rozhodnutí nebo odvolání sporu se ten odvolací proces zastaví, jestli toto riziko vnímáte. Už ho naplňujete? Kdy a jak ho obsadíte? Kdy začne fungovat? A konečně poslední dotaz, jednotný environmentální permit, to jednotné povolení.
Děkuji, případně budete mít prostor na doplňující dotaz. Máte slovo.
My touhle cestou jít nechceme, já jsem to i na vládní debatě odmítl. To znamená, že chceme jít samozřejmě i dobrou, kvalitní náborovou kampaní, platovou perspektivou, stabilizací, pravidelnou valorizací a zároveň zvýšením nástupního platu chceme naopak těch cca 5 000 neobsazených tabulkových míst obsazovat. Tento stav je v podstatě stabilizovaný v několika posledních letech. Naopak ta náborová kampaň jako taková se poměrně daří.
Chcete se ještě doptat? Prosím, doplňující dotaz.
Děkuji, já teď budu stručný. Já si myslím, že by tam to přidání možná bylo větší.
Ale jednou větou: akceschopnost Policie České republiky není v současné době žádným způsobem ohrožena.
Než udělím slovo, přečtu omluvy.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, mám dotaz k formě účasti České republiky na Expu 2025 v Ósace. Vláda sice odsouhlasila účast na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace, ale zatím se nevyjádřila k podobě a formě účasti. Do konce února roku 2023 by měla Česká republika sdělit Kanceláři pro EXPO 2025 v Ósace podobu české expozice, formu a rozsah prezentace. Mé otázky zní: Kdy Česká republika oficiálně sdělí druhé straně podobu, formu a rozsah prezentace? Druhá otázka: Jaká bude podoba, forma a rozsah naší prezentace? Předem děkuji za odpověď a možná bych uvítala, aby nebyla až 30. den.
Děkuji vám, paní poslankyně. Jako další vystoupí paní poslankyně Lenka Knechtová na pana ministra Vladimíra Balaše. Ten se také omlouvá, takže i vám bude odpovězeno písemně.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jaké dotační výzvy připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na finanční podporu adaptačních skupin pro děti migrující z Ukrajiny od ledna 2023 a jakým způsobem budou zveřejněny a stávající příjemci informováni? Ve státním rozpočtu na rok 2023 nejsou žádné další finanční prostředky na integrační aktivity spojené s uprchlíky z Ukrajiny, na adaptační aktivity realizované mimo vzdělávací systém. Děkuji za odpověď.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy pan poslanec Aleš Juchelka s interpelací na pana ministra Vlastimila Válka. Prosím.
Určitě, děkuji moc. Od ledna roku 2022 vešel v účinnost zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a díky tomu si mohly žádat osoby protiprávně sterilizované v období od roku 1966 do roku 2012 o odškodnění. Ministerstvo se nezabývalo a ve svém zdůvodnění zcela ignorovalo, že etnicita sehrávala zásadní roli pro provedení zákroku. Absurdní je to, že ministerstvo odmítlo žádost, kdy odbor zdravotní péče zaujal stanovisko, že etnický původ, který žadatelka doložila ve zdravotnické dokumentaci, byl v rozporu s právem. Není možné, aby ministerstvo ignorovalo v posuzování žádosti společenskou situaci Romů, že šlo o běžnou praxi veřejné moci. Praxe a postup státu vycházely z přesvědčení, že romská kultura a životní styl ohrožují zdravý vývoj dětí, a proto je nutné jejich porodnost regulovat. Nejen regulace porodnosti, ale také masivní odebírání dětí bylo zavedenou praxí komunistického režimu. Chci mluvit také o procesu posuzování nároku na odškodnění u jiných žádostí.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku z místa pana poslance Juchelky. Pane poslanče, máte slovo.
Takže si myslím, že stojí za to v tuto chvíli i u novely zákona o sociálních službách popřemýšlet nad tím, že jednoduše zařadíme pětku. Tady mluvíme skutečně o lidech, kteří tu vnější pomoc potřebují.
Žádnou další písemnou přihlášku nemáme, ale eviduji přihlášku z místa pana poslance Navrátila. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji moc za slovo.
Děkuji panu poslanci. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku, takže prosím pana poslance Juchelku. Děkuji a také k faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Kaňkovský. Pane poslanče, vaše dvě minuty k faktické poznámce.
Dneska se tady k tomu vyjadřoval pan ministr Jurečka. Pan ministr se k tomu vyjadřoval a já pevně věřím, že dokáže tu vyhlášku v té konečné verzi připravit tak, aby nedošlo k tomu, na co jste tady upozorňoval, tak jenom to zmiňuji.
Nemáme nejdražší ceny, nestrašte lidi - to jsme tady poslouchali, jak se máme dívat na nějaká řešení v jiných zemích. Pořád jsem tady slyšel Maďarsko a něco podobného. Podívejte se, jak to s pohonnými hmotami vypadá v Maďarsku. Podívejte se, jak to tam vypadá s cenami. Podívejte se i do jiných zemí, jejichž příklady tady zaznívaly, jak už mají dávno zastropované ceny. Teď teprve o tom přemýšlejí, kdy už čeští občané mají jistotu zastropovaných cen. Že jsme neudělali nic pro české občany? To se nedá zpochybnit. Jsou to opatření drahá, stojí desítky a stovky miliard korun, proto jsme také přijali mimořádné opatření jiné, které nám zajistí příjmy do státního rozpočtu a posílí prvek solidarity ve společnosti, a to je válečná daň neboli windfall tax. Takže konkrétních věcí, které udělala naše vláda, je celá řada, ale o to nejde. Jsou tu konkrétní výsledky pro občany České republiky, které jim pomáhají zvládnout tuto situaci s drahými energiemi, a to je to nejdůležitější.
Například solidarita, mluvíte o solidaritě. Znamená to, že jste podepsali právně nezávazné memorandum. Nedoplatky na účtech za energie má více než 157 000 obyvatel. V nedostatečně vytápěných nemovitostech žije 231 000 lidí.
To jsou výsledky čeho? Působení naší vlády? No, to určitě nemyslíte vážně, protože to je úplný nesmysl. Ale nezpochybňuji to, že řada domácností má problémy s existenčními náklady, s důsledky inflace a zdražování. My to víme, a proto jsme také jednali, proto jsme připravili Deštník proti drahotě, který obsahuje opatření, která právě těm, kteří se dostanou do existenční nouze, pomáhají. A to je příspěvek, který pomáhá, kde opakovaně vyzýváme občany, právě ty, kteří nikdy nežádali o žádnou sociální dávku, aby pokud se dostanou do existenčních potíží, tak možnost, kterou jim nabízí tento příspěvek, využili.
Přečtu další omluvy. A nyní vystoupí s interpelací pan poslanec Oldřich Černý.
Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážený, pane premiére. Rád bych znal váš osobní postoj k likvidačním krokům českého včelařského sektoru s vaším ministrem zemědělství. Pro státní rozpočet je tahle částka opravdu zanedbatelná. Nebude dostatek ovoce, zeleniny, ale i ostatních komodit, které opylení potřebují, a ceny poletí skokově nahoru.
Já vám děkuji včetně toho, že jste dodržel čas určený na interpelaci, a požádám pana premiéra, aby odpověděl.
Jak jste řekla, pan ministr je řádně omluven a písemně do 30 dnů odpoví. Další interpelaci bude mít pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Martin Kukla.
Děkuji, vážená paní předsedající. Dále jsem se chtěl zeptat, já jsem teď v Lidovkách v internetovém vydání objevil takový narativ, že proputinovští agresoři prý vyhrožují a ničí auta ukrajinských občanů, tak jsem se chtěl zeptat, zda o tom něco víte nebo zda už je to někde zavedeno v policejních záznamech.
Prosím, ujměte se slova.
Ještě jednou děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Jejich interpretaci logicky nechám na vás, ale teď tedy čísla. Pokud se ptáte na nějaké útoky, o kterých hovoří Lidové noviny, toto jsem konkrétně nezaregistroval, o čem hovoříte. Ale teď rozhodně nebudu těm deliktům dávat nějaký podtext. Nechci tuhle náladu rozhodně šířit, nechci jim dávat podtext, že je to vždy útok kvůli tomu, že jsou státními příslušníky Ukrajiny, rozhodně to tak není. Ti lidé se mnohokrát přimotali do nějaké rvačky, to znamená, byli běžně napadeni. Často to bývají nějaké rvačky na ubytovnách a podobně. A hlavně, a to chci zdůraznit, v těch číslech teď nerozlišujeme, jestli to jsou ti nově příchozí, anebo ti, kteří už tady byli před vypuknutím konfliktu.
Děkuji za odpovědi, pane ministře. Mám tady takových zápisů tedy poměrně dost a samozřejmě jsou to nebagatelní trestné činy, samozřejmě přestupky, že jezdí tady občané Ukrajiny pod vlivem alkoholu, to je poměrně běžné ve svodkách.
Poprosím o dodržování času. Vím, že ten doplňující moment je krátký, ale tak to je.
Já bych se spíše než těch dojmů držel faktů, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Mně chodí takový ten informační ministerský servis, kde jsou zaznamenávány nejrůznější trestné činy, takže mám docela přesnou představu, co vážného se na území České republiky v ten daný den děje. A rozhodně mi věřte, že stále převažují čeští státní občané, kteří se dopouštějí trestné činnosti.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zahájil další bod našeho pořadu, a tím jsou Ústní interpelace
Jsou to mobilní telefony, tablety, chytré hodinky a další přístroje a příslušenství, které umožňují bezdrátové vysílání. Z této pozice je to právě Český telekomunikační úřad, který ručí za bezpečnost a zdraví lidí, kteří tato zařízení používají u nás na trhu. K mé interpelaci mě inspiroval přístup francouzských orgánů veřejné správy, které požádaly zdravotní agenturu ANSES, aby se vyjádřila k možným souvisejícím zdravotním rizikům ve vztahu ke specifické míře absorpce elektromagnetického záření z mobilních telefonů a jiných připojených zařízení na těle. Dále doporučovala testovat veškeré SAR v přímém kontaktu s kůží, to je v nulové vzdálenosti. Budeme stejně zodpovědní vůči zdraví našich občanů a budeme podporovat tento francouzský návrh v příslušných orgánech Evropské unie?
Slovo má předseda vlády Petr Fiala.
Začínáme interpelací, která je hodně specifická. SAR, což je zkratka z angličtiny, vyjadřuje množství záření, které absorbuje hmota s definovanými vlastnostmi. Existují maximální hodnoty SAR, které nesmí žádný mobilní telefon překročit, a pro různé části světa jsou nastaveny různě. To se týká hlavy a trupu. Výrobky samozřejmě musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny potom v harmonizovaných normách. Problematikou se ale také zabývá Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Státního zdravotního ústavu a právě Státní zdravotní ústav, konkrétně tato Národní referenční laboratoř, již v roce 2019 k tomu vydala informaci, ve které reagoval vlastně Státní zdravotní ústav na rostoucí obavy a dotazy týkající se připravenosti České republiky v rámci ochrany zdraví před elektromagnetickým polem, tedy v tomto případě jde o neionizující záření. Výrobci musí při uvádění radiového zařízení na trh zajistit, aby toto bylo navrženo a vyrobeno v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami, vypracují k němu technickou dokumentaci a provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování shody, takže ochrana obyvatel je tady zajištěna. Máme tu i dozorový orgán a to je v tomto případě Česká obchodní inspekce.
Táži se paní poslankyně, jestli chce ještě položit doplňující otázku?
Já moc děkuji, pane premiére.
Do toho jsme přes 100 míst neobsazených škrtli a ta, která přibyla, se týkala jen a pouze činnosti odboru azylové a migrační politiky ve spojitosti s ukrajinskou migrační krizí. Toto jsou doložitelná fakta a byl bych rád, kdybychom v naší parlamentní debatě také fakta používali.
Děkuji. A nyní prosím, prostor pro pana poslance.
Děkuju za slovo, vážená paní předsedající, a to je zrovna ta nešťastná náhoda, protože to byl zrovna tedy můj rezortní ministr, ale když už jsem tady, tak se ho aspoň takhle na dálku na něco zeptám. Ty další dvě interpelace potom stáhnu a nechám je, když bude přítomen buď on, nebo nějaký jeho nástupce. Tak ale k té mé interpelaci, ta se týká Národního parku České Švýcarsko a katastrofického požáru, je to pravda, který tam poničil v červenci a srpnu letošního roku velkou nebo větší část nebo významnou část národního parku. A já jsem se chtěl pana ministra zeptat, zda bude dostatek peněz v rozpočtu národního parku, respektive Ministerstva životního prostředí, na obnovu parku, protože v rozpočtu jsem nějaké mimořádné peníze nenašel. Tyhlety soutěsky jsou klíčovou turistickou atrakcí Ústeckého kraje a mimo jiné i významným zdrojem financí pro obec Hřensko. Takže já jsem se chtěl zeptat, jak rychle by měly tyto kroky proběhnout, protože ty soutěsky by měly být otevřeny, jestli se nemýlím, v dubnu příštího roku, což je už relativně zakrátko, a je otázka, zda se to povede takhle rychle.
A nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Drahoslava Ryby. Připraví se pan poslanec Petr Sadovský, prosím.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Já jsem oponoval, že ne. Já jsem si tedy vyžádal právní stanovisko věcného garanta zákona o Hasičském záchranném sboru a zákona o požární ochraně, které právě řeší to, co spadá pod takzvaný základní úkol Hasičského záchranného sboru a pod takzvané mimořádné zákony. To stanovisko mi dalo za pravdu, že existuje řada zásahů, které nebudou spadat pod výjimku z novely zákona.
A nyní reakce pana ministra dopravy, prosím.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu odpovídat vstřícně, ale rozhodně nepřistoupím na nedůstojnou hru, abych tak, jak jsme to zažili před nějakým časem, říkal: Nebuďte slušný, řekněte jména! Mám za to, že mezi rezorty Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra i v rámci projednávání zmíněného stanoviska proběhlo několik konkrétních debat, několik konkrétních jednání. Chci zároveň tady při té příležitosti znovu zopakovat, oč běží. My jsme i na základě právě jednání s Ministerstvem vnitra, s Hasičským záchranným sborem i s Policií České republiky přistoupili na úpravu, která umožňuje při plnění základních úkolů Hasičského záchranného sboru zajistit a tolerovat odchýlení v rozsahu nezbytném od pravidel létání, kdy se tady potkává několik veřejných zájmů. Máme za to jako Ministerstvo dopravy, že je to v pořádku. Budeme-li v tu chvíli opravdu rozebírat jednotlivé situace, nepochybně bude možné odchýlení od těch pravidel v okamžicích například zásahu u rozsáhlých požárů, podobně jako to bylo například v Hřensku. Bude to ale nepochybně znamenat zároveň i zásah při dohašování a případně i při monitoringu, protože i při tom monitoringu je zcela zjevné, že chrání Hasičský záchranný sbor majetek i zdraví osob v okamžiku, kdy je to z mnoha zkušeností a odborných postupů jasně indikováno.
Ty informace, které jsem tady prezentoval, ukazují, že máme u nás rozvinutou a rozšiřovanou legislativu, která občany dostatečným způsobem chrání. Navíc tu máme odborné orgány příslušných úřadů, které se tomu také věnují velmi důkladně.
Děkuji a prosím o další interpelaci, se kterou vystoupí paní poslankyně Alena Schillerová.
Děkuji za slovo. Pane premiére, dovolte, budu čerpat z veřejných zdrojů. Vyplývá to z průzkumu, který mezi svými členy udělala Asociace exportérů a oni říkají, budu citovat: "Nedostatečná podpora státu podnikům s vysokými cenami energií podle Asociace zásadně sníží konkurenceschopnost českého průmyslu. Řada společností dle Asociace exportérů kvůli zdražení energií omezila výrobu, například skláři, huťaři, porcelánky, pekaři, výrobci potravin. Dosavadní vládní pomoc velkým firmám, které mají přes 250 zaměstnanců, označila za marginální." Já bych se chtěla zeptat, jak to budete řešit. Ten program je - tuším, teď se procesuje - možná je vypsán, určitě peníze nebudou utraceny, takže se překlenou do dalšího roku, ale nepomůže to. To je částka, která skutečně nepomáhá. Čili zvažuje se nějaké zastropování? Mluvil tady o tom některý z vašich ministrů, myslím, že pan ministr Síkela, pro tyto velké firmy, protože skutečně situace tam je velmi kritická. Děkuji vám za odpověď.
Já ani nepodceňuji vyjadřování obav v nějakých průzkumech, kterých je celá řada. Na druhé straně jsou i podobné průzkumy, které ukazují, že řada firem si stěžuje na to, že má nedostatek zaměstnanců, a naopak žádá vládu, aby vytvořila podmínky pro to, aby sem mohlo přijít více lidí ze zahraničí. Nepochybně firmám zvládnout to těžké období, kritické období pomáhá i to, že jsme zasáhli do cen pohonných hmot, a současně že vývoj na světových trzích, to já nijak nezpochybňuji, je pozitivní. Takže jsou tu kroky, které firmám pomáhají, a to i těm velkým, protože je pocítí prostě všichni. Netajím se tím, a říkal jsem to opakovaně, že právě u průmyslu a velkých firem existuje v rámci celé Evropy, nejenom v České republice, problém, jakým způsobem tu podporu udělat, a že současně je to podpora, která je nejnákladnější. Ministerstvo průmyslu a obchodu tady už spustilo první výzvu - 30 miliard korun zase tak málo není a určitě se to nedá nazvat jenom nějakými drobnými. Protože je tu ještě speciální program pro energetické firmy s náročným provozem, kde je připravena kompenzace nákladů, nepřímých nákladů za emisní povolenky. Tento program běžel v letošním roce a bude běžet i v příštím roce. My tuto shodu preferujeme, protože je výhodná pro český průmysl a protože nechceme, abychom se dostali do situace, kdy budeme soutěžit s národními rozpočty o to, kdo více velké podniky podpoří.
Ale nemyslím, že by tady na straně kohokoli z nás byla zlá vůle bránit dalšímu opodstatněnému zásahu nebo opodstatněné výjimce.
Děkuji a vnímám zájem o doplňující otázku.
To je první věc. Máte naprostou pravdu, a já s vámi souhlasím, že většina zásahů, které děláme, děláme podle zákona a děláme je na základě takzvaného plnění základního úkolu. Příklad vám uvedu - plošné vyhledávání v terénu, kde se ztratí třeba dítě nebo babička. To už není náš úkol. Byť jde o to, že tam bude zachraňován lidský život, tak už na toto ty drony použít nemůžeme.
Ministerstvo dopravy pochopitelně není autoritou pro výklad příslušných složkových zákonů v ochraně osob, zdraví a majetku podle příslušného zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky.
Děkuji a já opět načtu došlé omluvy: omlouvá se pan poslanec Michael Kohajda od 12.40 do 17.20 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Karel Tureček od 17 hodin ze zdravotních důvodů.